Ty věci prostě nefungují. Nemáme tady plán, pořád se nám slibuje, předložený nebyl. A já vůbec nechápu, jak tady můžete říct, že něco je dobře? Vy asi neposloucháte primátora Hřiba a ostatní? Proč máme uprchlíky na nádraží? Proč to nikdo neřeší? A další věci.
Děkuji. Vaše faktická poznámka vyvolala faktickou poznámku pana poslance Lochmana.
Co jim vláda nestihla dát, co jim stát nezajistil, si byli schopni zajistit sami a za to jim patří dík, s tím souhlasím. Jinak prosím vás, neprotiřečte si.
Následuje faktická poznámka pana poslance Letochy.
Dneska na výboru pro bezpečnost nám bylo vyčítáno, že tady vlastně zneužíváme usnesení z výboru pro bezpečnost. Já si nemyslím, že by to bylo zneužívání, protože přesně proto tady ta usnesení dáváme.
Pokračuje pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Králíček.
Dámy a pánové, prosím vás, přestaňte se tady dohadovat, jestli vláda zvládá, nebo nezvládá tu krizi. Ona ji naprosto zvládá, naše vláda zvládá perfektně Ukrajinu. Jediné, co nezvládá, je Česká republika - inflace, drahota, to všechno, co na lidi přichází, tak to vás vůbec nezajímá. Vy zvládáte Ukrajinu a nějakou migrační krizi super, je to perfektní. Akorát jste zapomněli, že jste byli zvoleni občany České republiky, abyste se starali o ně. Co budou dělat? Vy nevidíte, kam vám to jde? My se tady dohadujeme furt o nějaké krizi. Zvládáte perfektně Ukrajinu, děláte to výborně, dostanete pochvalu, až poletíte do Spojených států.
Pan poslanec Králíček, připraví se pan poslanec Lang, stále jsme ve faktických poznámkách.
No, pane Letocho, prostřednictvím pana předsedajícího, k tomu usnesení - máte pravdu, že jsme tehdy vzali na vědomí ten dokument. A to, že jsme podpořili kroky vlády, bylo v širším kontextu. Nebyly tam ty kroky konkrétní, měli jsme k nim výhrady a nebylo to stoprocentní. A můžu vám garantovat a panu předsedovi, že jednotné usnesení u nás už neuvidíte.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Lang, připraví se pan ministr Kupka.
Ve své podstatě můj předřečník to všechno řekl za mě, já říkám úplně to samé.
Pan ministr Kupka zrušil svoji faktickou poznámku.
A ještě než přistoupíme k hlasování, přečtu omluvy - zagonguji ještě jednou a přivolám kolegy z předsálí - omlouvá se paní poslankyně Pastuchová dnes mezi 15. a 18. hodinou z pracovních důvodů, dále pan poslanec Roman Bělor mezi 16.15 a 23.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a mám tu ještě poslední omluvu, omlouvá se pan ministr Jan Lipavský do 15 hodin z pracovních důvodů. Nikdo nemá námitku. Hlasování číslo 3, přihlášeno 178 poslanců a poslankyň, pro 177, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat návrh pana předsedy Výborného, který se týká bodu 77, sněmovního tisku 215, což je služební zákon. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu poslance Nachera, je to číslo bodu 55, sněmovní tisk 41, změna živnostenského zákona. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti?
Bohužel, mediální cenzura nám nedovoluje vyhodnotit skutečný stav a nebezpečí. Na Slovensku prý zadrželi minimálně jeden ozbrojený ukrajinský gang. Je to těžké ověřit, ale vzhledem k tomu, že podobné gangy i před válkou sledoval a stíhal například Interpol, není to nepravděpodobné. Ukrajina byla i centrem neonacistické turistiky. Neonacisté z celé planety si tu jezdili do Donbasu zastřílet a opět tohle je potvrzeno zjištěními mnoha mezinárodních organizací od Human Watch až po novináře ze skupiny Bellingcat. Já se ptám - má o nich vláda jakoukoliv představu? Analyzuje tu vláda případné bezpečnostní hrozby, nebo je to tabu jen proto, že semeniště neonacistů je z Ukrajiny? Pravicoví neonacisté útočí a zabíjejí po celém světě, tak jako islamisté, a je neuvěřitelné, že tak jako vládnoucí politici dlouhodobě ignorovali islamisty jen proto, že nechtěli urazit islám, tak teď zase ignorují novodobé nacisty a hitlerovce jen proto, že jsou z Ukrajiny. V rozhodování řešení nehrají roli fakta ani zdravý rozum, ale jen momentální nálady a ideologie, což je spolehlivá cesta, která nevede k řešení problémů, ale naopak je zcela spolehlivě vytváří. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, právě zahajujeme jednání o novele, pro kterou se vžilo jednoduché a výstižné pojmenování lex Ukrajina. To samo o sobě říká, že jde o úpravu vynucenou situací. Asi všichni členové této vážené Sněmovny, kteří mají delší zkušenosti s legislativní prací, dobře vědí, že v případě okolnostmi předurčených zákonů to mnohdy bývají normy uspěchané a nepříliš dobře připravené. Jsem však přesvědčená, že v tomto případě je tomu rozhodně jinak. Každý si jistě vzpomíná na v podstatě nedávné dlouhé debaty kolem prodlužování nouzového stavu. Nyní určitě stojí za připomenutí, že právě ten čas, který jsme prodloužením nouzového stavu získali, byl potřebný mimo jiné k přípravě této novely, byl potřebný k přípravě lex Ukrajina. O technických detailech zákona zde zcela jistě proběhne diskuse. Já bych se proto omezila na několik bodů, které považuji za klíčové. Skutečně důležitý je podle mého celkový dopad návrhu na situaci v zemi. Nicméně veřejnost od nás, koaličních i opozičních politiků, očekává, že si co nejdříve poradíme se situací elegantně a s použitím jemnějších postupů, než je nouzový stav, koncipovaný - jak asi všichni víme - pro zvládání hodně odlišných situací. Jezdím poměrně často po naší zemi a hovořím s mnoha lidmi, tak vás mohu ujistit o jednom. Řešení neočekávají jen voliči STAN, Pirátů či dalších koaličních stran, ale i příznivci opozice. Myslím, že se tedy všichni shodneme na jednom. Pokud máme možnost ošetřit legislativně situaci kolem uprchlické vlny bez tak masivního nástroje, jakým je nouzový stav, nezpochybnitelné je, máme povinnost to udělat a máme povinnost to udělat rychle. V předložené novele vidím dva jasné úmysly vlády. První je, že na základě této legislativy bude možné pokračovat v rychlé pomoci lidem, kteří utíkají před válkou a zkázou, kteří utíkají z oblastí, ve kterých jim hrozí smrt. Chci zdůraznit, že jsou tam včleněny s veškerými ohledy na humanitu a důstojnost uprchlíků, ale zároveň jsou tam včleněny s vědomím potřeby zajistit skutečně efektivní využívání veřejných zdrojů. Jsem moc ráda, že zaznělo z úst pana předsedy Okamury, že podpoří tuto novelu zákona a pevně věřím, že projednávání této novely nesklouzne do politikaření a do nějaké honby za politickými body. Tato diskuse by měla být o tom, jak dobře organizovat pomoc lidem na útěku. Neměla by být o tom, co si kdo z nás myslí o ukrajinských dějinách nebo o právech Ruské federace. Máme v zemi více než 300 000 uprchlíků. Naše dnešní práce je posoudit zákon, který umožní organizovat pro ně pomoc a tuto pomoc také efektivně kontrolovat z hlediska její efektivity a oprávněnosti v konkrétních situacích a případech. Pevně věřím, že toto všichni pochopíme a že tento zákon, tato novela bude schválena.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. V tuto chvíli neříkám, jaká ta částka by měla být, já pouze říkám, jestli se nějakým způsobem reagovalo na požadavek hejtmanů, který velmi silně zazníval i v médiích. Tak jestli i k tomu byste se mohl, pane ministře, ještě nějakým způsobem vyjádřit. Jestli i na to bych mohla dostat nějakou potvrzující odpověď.
Takže se nedivte, že my se teď také ptáme.
Děkuji. Další v pořadí pan poslanec Lang, připraví se pan poslanec Lochman.
Já bych také chtěl reagovat na předřečníka pana Lochmana, prostřednictvím vás, pane předsedající. Já vám to řeknu, proč. Protože v roce 2010 až 2013 tady vládly pravicové vlády, něco podobného jako dnes, a v té době, když se podíváme zpátky, byla provedena například redukce Služby cizinecké a pohraniční policie na Službu cizinecké policie. V té době, prosím vás, byla provedena zásadní reorganizace Služby cizinecké a pohraniční policie na Službu cizinecké policie. Byly rozpuštěny útvary pod jednotlivé správy krajů. Takže nelze říkat, že za to může předchozí vláda pana Babiše.
Děkuji pěkně.
Děkuji za slovo. Měli jste osm let na to, to změnit, jestli tam je ten problém. Sto lidí se tady vyměnilo a možná že ty naschvály by se nemusely opakovat. Takže mně je jedno, že nevím přesně, kde je dotyčný uprchlík ten den, protože nepáchá trestnou činnost a šel do práce.
Prosím.
To jen tak mimochodem. Tak ale znovu: My jsme ani v jedné vládě neměli ministra vnitra, to za prvé. A za druhé, my jsme chtěli po současném ministru vnitra plán. Vy jste tu analýzu rizik nemuseli dělat, ale vy nemáte ani plán.
Následuje pan poslanec Letocha a jeho faktická poznámka, připraví se pan poslanec Mašek.
Děkuji za slovo.
Pan poslanec Mašek, připraví se paní poslankyně Oulehlová. Děkuji, pane poslanče. Další s faktickou poznámkou paní poslankyně Oulehlová. Poprosím, aby se připravil pan poslanec Zlínský.
Já bych ještě chtěla reagovat zpětně: 24. února ve čtvrtek začala válka na Ukrajině, 27. února v neděli nám začaly chodit do města první maminky, které byly opravdu zbědované, unavené po 40hodinové cestě, jedna třeba s dvouměsíčním miminkem v náručí. Ještě v úterý jsem byla do půlnoci na KACPU s hasiči v našem kraji. A my jsme tady řešili - víte co?
Děkuji.
Děkuji. Možná vás překvapím, ale já si opravdu myslím, že lidé, kteří utíkají z Ukrajiny před válkou, neutíkají s tím, že se tady zdrží nějakou delší dobu. Každý z nás věřím, že by doufal, že ta válka brzo skončí. On přemýšlí nad tím, co se děje u něj, má strach o své blízké, kteří tam zůstali, případně o ty, kteří jsou ještě na cestě sem. A proto tvrdím, že dva měsíce nebo tři měsíce na to je málo už jenom v porovnání s tím, a budu se opakovat, že český občan vlastně půl roku může hledat práci za podmínek, kdy má znalost jazyka, znalost místního prostředí, nemluvě o tom, že různorodost nabídky práce v regionech je taky jiná. Někde to jednoduše není možné ani pro naše občany, aby tak rychle našli práci, byť jsme, co se týče nezaměstnanosti, na poměrně nízké úrovni. Takže snad jsem vysvětlil dostatečně, jak jsem to myslel.
Ale říkám, teď to ještě dostudovávám.
Prosím s faktickou paní poslankyni Balaštíkovou.
Žádná další faktická poznámka již není, proto poprosím pana ministra vnitra, který se přihlásil s přednostním právem, aby vystoupil v obecné rozpravě.
Děkuji vám, pane místopředsedo. Na začátek mi ale přece jenom dovolte jednu věc. Víte, ono je občas dobré tady být celou dobu, poslouchat celou dobu výroky všech opozičních poslanců, mnohokrát ze stejných stran, mnohokrát poslouchat to vzájemné protiřečení si, mnohokrát poslouchat ve slovech politiků z jedné politické strany absolutně opačná východiska, která mají vést vždycky k tomu samému závěru, a to je jednoznačná kritika vlády typu kolovrátku - vláda to nezvládla. K tomu vedou všechny závěry, mnohokrát jenom ze zcela obrácených logických pólů. Zaslechli jsme tady věty - přece jsme nikdo nemohli být na takovou krizi připraveni. Takovou větu jsme trochu překvapivě dnes slyšeli z opozičních úst. Nemohli jsme přece mít na takovou krizi připraveny plány. Nebudu řešit, jestli jste je mohli, nebo nemohli mít připraveny. Konstatuji, že migrační plán pro krizi velkého rozsahu hovořil o 20 000 lidech měsíčně. A to se také stalo. Víte, tady se říká: Vláda nemá systém, strategii, plán. A co jiného je lex Ukrajina II, který dneska předkládáme? Co jiného to je než výsledek strategického plánování? Přicházíme se sérií opatření, která mají právě strategicky problémy, které v souvislosti s migrační krizí do České republiky vznikly, řešit. To je přirozené, to je normální, o tom se pojďme bavit, diskutujme o pozměňovacích návrzích a podobně. Neřešená situace na Hlavním nádraží - říkejme fakta. Na Hlavním nádraží, kde bylo nějakých 600 lidí denně, teď máme nějakých 150 lidí denně, o které je postaráno. Uzavírá se humanitární městečko na Hlavním nádraží. Neziskové organizace s nimi pracují dále právě tím principem, aby ti lidé pokud možno co nejrychleji Českou republiku opustili. To dostávají. Dvě z nich jsou policisté v civilu, policista, policistka, aby to bylo přívětivější, žádné uniformy. Pracují s nimi dva zástupci romského neziskového sektoru. Jak to, že jsme nic pro to neudělali? Co je náš hovor s ukrajinskou stranou, s ministrem vnitra? Co je práce ukrajinských pohraničníků, kteří už na hranici dávají lidem jedoucím do České republiky informace o tom, že Česká republika je kapacitně vyčerpaná, Praha úplně? Tak buď zůstanou spát na nádraží na podlaze, což nechceme, to tady bylo v minulých týdnech nazýváno vámi téměř humanitární katastrofou. Ano, my to tak vnímáme, matky s dětmi opravdu nemají být na nádraží na zemi. No, tak co se jako reakce na to udělá? Zřídí se nějaké místo, kde ti lidé mohou pobývat v teple, s jídlem a kde se s nimi pracuje tak, aby se pokud možno co nejrychleji vrátili do země původu. Neříkejme, že se ta situace neřeší. Už nevím, kdo to byl, mluvilo vás hodně, focení příchozích do České republiky. Od samého počátku byli foceni všichni příchozí bez dokladů. Ještě jednou opakuji, od první minuty byli foceni všichni příchozí bez dokladů. Od konce března byli foceni všichni, včetně dětí. Takže opět to byly nepřesné informace, které máte k dispozici. Toto je oficiální informace od cizinecké policie, můžete si ji ověřit. Prosím, uvádějme zde přesná fakta. No a já se ptám, jestli nějaká země v téhle uprchlické krizi může takovou stoprocentní představu mít? To je to maximum, co uděláme. Já jsem si dneska četl údaje z Německa. Víte, kolik Němci, které dostáváme za vzor, jakou mají představu o přesném ubytování svých občanů uprchlíků na svém území? Němci, které si dáváme za vzor? Nemají více. Ale já chápu pana hejtmana, a má pravdu. Potřebují zpřesněné údaje, potřebují nová data, potřebují to i starostové.
Zahajuji tedy hlasování. Kdo je proti?
Já bych poprosil jenom procedurálně dát hlasovat, že tento bod tak, jak jsme se o tom bavili na jednání dnešního grémia, bychom dnes doprojednali.
Kdo je proti? Pane ministře, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, velmi stručně okomentuji návrh lex Ukrajina II, jinak tedy vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvy zahraničních věcí, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy připravilo návrh, jehož cílem je kromě jiného umožnit i po ukončení nouzového stavu zastupitelským úřadům nepřijímat žádosti občanů Ruska a Běloruska o pobytová oprávnění na našem území. Vláda bude nicméně moci stanovit z tohoto obecného pravidla konkrétní výjimky - rodinní příslušníci občanů České republiky, pobyt na území České republiky ve veřejném zájmu a podobně. Prodlužuje se lhůta pro vyřízení žádosti o dočasnou ochranu na 60 dnů. Ministerstvo vnitra také získá novou kompetenci rušit v evidencích místo hlášeného pobytu, jestliže bude zjištěno, že se zde cizinec nezdržuje. Nemalou část tohoto zákona tvoří novelizace usnesení týkající se zdravotního pojištění. Navrhuje se zkrácení doby, po kterou za cizince s udělenou dočasnou ochranou platí zdravotní pojištění stát, a to na dobu 160 dnů od započetí dočasné ochrany. Cílem je tyto pojištěnce více motivovat, aby se postupně zapojovali do pracovního procesu, což se mimochodem dobře daří. Podle nejnovějších dnešních čísel je do pracovního procesu zapojeno už 64 000 příchozích z Ukrajiny. Při výplatě dávky bude navíc ještě zkoumáno, zda se uprchlíci skutečně na našem území zdržují. S ohledem na naléhavou potřebu řešit tuto situaci neprodleně se navrhuje projednání návrhu zákona ve stavu legislativní nouze. Účinnost návrhu zákona se navrhuje prvním dnem po jeho vyhlášení. Děkuji za pozornost.
Domnívám se, že zde na plénu některé ty argumenty se znovu objeví a budeme se s nimi moci vypořádat.
Ostatní vlády v Evropě přitom svým občanům pomáhají. Ano, Ukrajincům pomáhá, českým občanům nepomáhá. A my říkáme, že je potřeba pomáhat i českým občanům, ale na to vláda neslyší. Současná vláda s českým řešením nepřichází. Současná česká vláda s řešením nepřichází. Polsko již na jaře snížilo daň z přidané hodnoty u motorových paliv z 23 na 8 % a u potravin snížilo - u základních potravin - DPH na nulu. Takže takhle pomáhají okolní vlády, česká vláda Petra Fialy nedělá pro občany vůbec nic.